Zkusím odpovědět na ty vaše tři dotazy. Ten materiál se na ministerstvu chystá. Zatím nešel do žádného připomínkového řízení. Je to materiál, který si potřebujeme vydiskutovat doma.
Děkuji za tu odpověď. Sice jste mě zcela neuklidnil, protože já jsem na jednání podvýboru pro dopravu a hospodářského výboru zaznamenal trochu jiné informace od pana náměstka Němce. A mě to trošku rozrušilo. Protože to souviselo i s tou širokou liberalizací služeb ve veřejné železniční dopravě, které souvisí s příchodem dopravců podle výběrových řízení jednotlivých krajů například v té regionální dopravě.
Tato interpelace ještě nebyla projednávána. Navrhuje přerušit do přítomnosti pana předsedy vlády. O tom dám hlasovat. Kdo je proti? I tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana předsedy vlády.
Vždyť přece není běžné interpelovat svého koaličního ministra. Věřte, že mě k tomuto dalo by se říci zoufalému kroku donutila bezmála tříletá komunikace s některými úředníky vašeho ministerstva. Nevím jak vy, ale já tuto vládu považuji za svou vládu a premiéra za svého premiéra. A proto jsem tuto interpelaci napsal. Velmi mě mrzí, že jste moje pohnutky a motivy nepochopil. Z čeho tak soudím? Z toho, jak je vaše odpověď, pane ministře, koncipovaná. Vážený pane ministře, musím tvrdě odmítnout tón, aroganci, poučování a spekulaci o mém vzdělání, kterých je vaše odpověď plná. A teď věcně k obsahu vaší odpovědi. Vážený pane ministře, vaše odpověď na moji interpelaci mě přiměla ještě více prozkoumat vámi uváděné argumenty. Nejdříve k hodnocení komise a jejímu obsazení. K výsledkům prvního kola hodnocení žádostí o dotaci v oblasti hudby. Nejjednodušším důkazem neobjektivnosti komise je rozdíl bodového hodnocení jednotlivých členů. U některých festivalů se objevuje celá škála od jednoho do deseti bodů. Například Dny Bohuslava Martinů, Hudební léto v Jezeří a další. Znamená to, že člen, který udělil jeden bod, považuje festival za zcela bezcenný, naproti tomu další ten samý festival považuje za absolutně špičkový. Napsal jste mi, jak odborně erudovanou komisi máte. Takový rozdíl mezi opravdovými odborníky, kteří by hodnotili festival podle předem stanovených kritérií, nemůže prostě nastat. Preference určitých druhů hudby je z výsledků ostatně zcela zřejmá. Součástí vyhlášení dotačního řízení je informace, že projekty budou hodnoceny formou bodování podle věcných kritérií. Dovolte mi, abych vám je připomněl. Přínos pro obor, vysoká umělecká či odborná úroveň, umělecká kreativita a podobně. Přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti. Záběr působnosti z geografického hlediska. Požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu. Obsahové zpracování projektu, jasná formulace obsahu a cíle, soulad s vyhlášeným okruhem, konkrétní realizační plány, personální zajištění, časový harmonogram projektu. Schopnost zajistit vícezdrojové financování, veřejné rozpočty, soukromé zdroje. Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů, schopnost žadatele projekt realizovat, účelnost a oprávněnost použití dotace Ministerstva kultury v předchozím období, včetně dodržení termínu jeho vyúčtování. Pořadatele tradičního festivalu působícího desítky let v daném regionu těžko může někdo považovat za neschopné zajistit vícezdrojové financování, za neschopné festival uspořádat. Pokud již mnohokrát získali dotaci, nelze je ani podezřívat, že by nebyli schopni správně vyplnit žádost a dotaci vyúčtovat. Přesto je podobných příkladů v tabulce bodového hodnocení řada. Podle hodnocení předchozích ročníků jsem však navíc zjistil, že získaný počet bodů v prvním kole není pro výše přidělené dotace příliš důležitý. Ve výpočtu dotace nelze vysledovat žádný algoritmus, systém, matematický vzorec odvozený od počtu získaných bodů. Nevím tedy, jaký praktický algoritmus pan profesor Medek vytvořil. Nejvyšší částku a nejvyšší procento vykrytí požadavků získalo Pražské jaro, které bylo v bodovém hodnocení až desáté. Komise ve druhém kole přiděluje dotace podle svého nového uvážení a svým hodnocením v prvním kole se nijak neřídí. Pak si nelze nevšimnout, že festivaly mající své zástupce v komisi mají zřetelně lepší výsledky. Došel jsem k závěru, že stihomamné vyhledávání vztahů členů komise a porovnávání výsledků nemá smysl. Nemá smysl stejně jako celý systém údajných grantových uměleckých komisí. V malém prostoru české kultury lze spřádat nekonečné množství vazeb, protože vlastně všichni nějak spolupracují a všichni jsou nějak propojeni. Hodnotu hudby nemá nikdo právo hodnotit podle svého osobního vkusu.
Jestli ten nebo onen žadatel je či není členem takového či onakého profesního sdružení, nemá na rozhodování grantové komise žádný vliv. Všechny snahy o zpochybnění kompetentnosti či podjatosti komise se dají velice snadno vyvrátit. Komise je nezávislá a vysoce kompetentní. Názor výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či jeho podvýboru či názor Asociace krajů nelze považovat za závazný podklad pro činnost Ministerstva kultury. To, že žadatel má kontakty na politické scéně, pro náš úřad nemůže představovat pokyn k vyplácení statisícových či milionových dotací projektům bez ohledu na jejich kvalitu. Ta pro nás je a bude hlavním kritériem. O odborný názor našich poradních orgánů se hodláme při financování tzv. živé kultury opírat i nadále v první řadě a k jakkoli dobře míněným laickým názorům a politickým intervencím budeme pouze přihlížet. A nyní se chci dotknout, pane poslanče, toho, co jste pojmenoval v souvislosti s komunikací s úředníky našeho Ministerstva kultury. Já jsem o tom dosud nikdy veřejně nemluvil, ale sám jste mě k tomu vyzval. Takto to je, pane poslanče. Dobře si na to pamatuji a mám na to i svědky. Takže naprosto odmítám ty způsoby, které jste zde uvedl. Stojím za kvalitou svých lidí, za kvalitou své práce a odmítám jakékoli politické tlaky, se kterými se právě z vaší strany setkávám. Děkuji za pozornost.
To byl pan ministr Daniel Herman.
Nejdřív snad spíš věcně. Pan ministr Herman hovoří o grantových uměleckých komisích. Prosím vás, to jsou taková velká slova. Já vím, co to je grantové řízení. Já vím, že je potřeba ho notifikovat v Bruselu. Já jsem toto řízení absolvoval. To, o čem zde pan ministr hovoří jako o grantových uměleckých komisích, jsou v uvozovkách prosím obyčejné poradní orgány pana ministra. Lobboval jsem minimálně za tři festivaly. A vy tam v současné době navrhujete 45 milionů, takže to zřejmě zase byla jenom taková vějička. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil - musím se vyjádřit - k tomu závěru. Nikdy, a to můžete mít deset svědků, nikdy jsem vás nežádal, abyste odvolal paní náměstkyni Kalistovou.
Děkuji panu poslanci Františku Adámkovi.
Děkuji. Já musím jenom zopakovat to, co už jsem řekl před chvílí, že odmítám argumenty, které jsou nepravdivé, které tady ze strany pana poslance Adámka zazněly, a stojím plně za profesionalitou a kvalitou pracovníků Ministerstva kultury. Pouze mě překvapuje míra odchýlení se od skutečnosti a od pravdy v tom, čím jste zakončil tento svůj projev. Paní náměstkyně podle vašich slov byla málo tvárná a málo poslušná, a proto jste po mně chtěl spolu s některými představiteli některých velkých festivalů, abych ji odvolal. Já jsem řekl, že ne. A právě proto, že ten tlak byl tak velký a pro mě nepřijatelný, tak jsem musel informovat předsedu vlády. Je velmi smutné, že jako koaliční poslanec stavíte vládu do tak špatného světla.
Nyní se hlásí pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Vladimír Koníček.
Děkuji. Bude.
Děkuji za odpověď. Takže z části obce.
Rovnou jste obdržel odpověď od pana ministra.
Vážený pane ministře zemědělství, jedním z významných právních předpisů spadajících do působnosti vašeho ministerstva je zákon o myslivosti, zákon, který upravuje způsob péče o zvěř, její lov a řadu souvisejících otázek. Ta podle stávající úpravy činí 500 hektarů. Jinými slovy, každý, kdo chce myslivecky hospodařit, musí tak činit na souvislých pozemcích o rozloze nejméně 500 hektarů. Toto číslo, troufám si říci, má své logické odůvodnění. Chci se vás proto v této souvislosti zeptat, zda v případě připravovaného nového zákona o myslivosti bude vaše ministerstvo i nadále požadovat minimální výměru honiteb o rozloze 500 hektarů. Osobně se domnívám, že jakékoli nižší číslo by pouze způsobilo, že zvěř bude natolik migrovat mezi sousedními honitbami, že jakákoli dlouhodobější péče o ni bude naprosto vyloučena. Takový stav by byl samozřejmě dlouhodobě neudržitelný.
Odpověď vám bude doručena písemně. Nyní tedy požádám o interpelaci pana poslance Karla Raise a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Dobré odpoledne. Mezitím jsem četl řadu velmi optimistických informací.
Požádám pana vicepremiéra o odpověď.
Zákonná míra je tedy splněna. V žádném případě nemůžeme vyloučit, že se tam něco objeví. Takže na tom pracujeme. A vlastně každý týden už bychom se měli ještě posunout. Takže mám-li to shrnout, jediné, co je, že ještě nejsou všechny formáty schopné přijímat, ale lze je převést. A na tom ostatním pracujeme a mělo by to být do konce listopadu s tím, že pro nás je výzvou, abychom dokázali z informačního systému udělat databázi, která bude v podstatě propojena například s Technologickou agenturou, s Grantovou agenturou tak, aby to bylo všechno průchodné. A na tom budeme pracovat v těch dalších měsících. Nelze vyloučit, že to bude třeba v lednu.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane ministře, včera mě na serveru seznam.cz zaujal článek pod názvem "Starosta se ozval proti zdražování hudby v kavárně. A přišla kontrola." Z článku Pavla Cypricha cituji: "Ochranný svaz autorský od Nového roku zdražuje. Restaurace, hospody i obce budou za muziku i televizi platit až o polovinu víc. Starosta obce Křižánky za to autorský svaz veřejně kritizoval. Když si starosta veřejně postěžoval na chystané zdražování, právě tyhle platby OSA zpětně zkontrolovala. 'Nakonec obci připadla jen jedna akce, a to Když tady hrál cimbál. Protože hráli jen lidové písničky, mysleli jsme si, že není potřeba tuhle akci s OSA řešit,' vysvětluje starosta Křižánek Jan Sedláček. Prostor kavárny obec často také půjčuje místním spolkům. I na ty si autorský svaz posvítil. Některé ze sdružení tak budou nejspíš OSA doplácet také. Organizace čekaly, že když akci dělají bez vstupného a bez nároku na honorář, odvádět poplatek OSA nemusí. Podle předsedy představenstva autorského svazu Romana Strejčka je načasování hloubkové kontroly obce jen shodou náhod."
Kolegyně, kolegové, paní poslankyně, kolektivní správci jsou povinni při výkonu kolektivní správy postupovat v souladu s právním řádem České republiky. To se týká nejen povinnosti vybírat pro zastupované autory odměny, na které mají nárok, ale samozřejmě i postupu při realizaci této povinnosti vůči uživatelům. K tomu, aby kolektivní správce mohl řádně plnit svou povinnost vybírat odměny, zaručuje mu k tomu autorský zákon nezbytná kontrolní oprávnění vůči příslušným uživatelům. Je proto oprávněn kontrolovat, zda jsou autorská díla užívána v souladu s autorským zákonem. To v praxi znamená kontrolovat, zda tam, kde je třeba uzavřít licenční smlouvu, byla tato smlouva uzavřena, zda jsou řádně a včas placeny sjednané odměny a podobně. Uživatelům autorský zákon recipročně ukládá povinnost takovéto ověřování kolektivním správcům umožnit a bez vážných důvodů neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. Toto stanoví i unijní směrnice o kolektivní správě práv. Dohled nad kolektivními správci vykonává Ministerstvo kultury. Každý, kdo se cítí být postupem kolektivního správce poškozen, může se obrátit se stížností na Ministerstvo kultury, které postup kolektivního správce při výkonu jeho zákonných povinností prověří a v případě jejich porušení uloží kolektivnímu správci povinnost k nápravě, případně zákonem stanovenou sankci. Na tom nic nemění skutečnost, že v aktuálně řešené kauze stížností na nový sazebník OSA Ministerstvo kultury k prověřování, respektive k regulaci sazeb odměn, kompetenci nemá. Pokud jde o aktuálně medializovanou kontrolu v obci Křižánky, podle vyžádaných informací od OSA nešlo o kontrolu na místě, ale o rutinní telefonické ověřování. Regionální zástupce OSA prováděl kontrolu hudební skupiny dohledáváním nenahlášených produkcí podle seznamu. Během této činnosti zjistil, že kapela hrála dne 6. srpna 2016 na taneční zábavě pořádané v obci Křižánky. Telefonicky kontaktoval obec za účelem zjištění podrobnějších informací. Následně tedy telefonicky kontaktoval jejich zástupce, který mu za účelem uzavření licenční smlouvy doplnil počet účastníků a výši vstupného. Regionální zástupce dále dohledal přímo na webových stránkách obce, že se dne 7. května 2016 konala akce s cimbálovou muzikou. Přímo se starostou obce Janem Sedláčkem prostřednictvím telefonního hovoru dořešil počet účastníků na akci a výši vstupného opět za účelem uzavření licenční smlouvy. To, že OSA v souladu s autorským zákonem vykonává kontrolní oprávnění, jí určitě nelze mít za zlé. Souhlasím s vámi, že přiměřenost poplatků je v přímé úměře s efektivitou jejich vybírání. A nemělo by být rozhodně v nepoměru.
A paní poslankyně opravdu má zájem o tuto věc i v doplňující otázce. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane ministře, že jste si podrobně zjistil informace o této záležitosti. A skutečně jenom chci podotknout, že není náhodou, že OSA skokově navyšuje poplatky ještě před schválením zákona. Protože tam, kde je monopol, stát musí regulovat.
Děkuji. Děkuji, pane ministře, za tato slova.
Vážený pane ministře, během projednávání zákona o vzdělávání lékařů jsem předložil dvakrát pozměňovací návrh, který měl posílit kompetence Institutu pro postgraduální vzdělávání lékařů, IPVZ. Na základě výtek ministerstva, že v zákoně nemůže být přímo uvedena instituce IPVZ, že to není v souladu s legislativními pravidly, jsem pak ve druhém čtení předložil další pozměňovací návrh, který má zakotvit kompetence IPVZ k zařazování absolventů lékařských fakult do oborů a k atestačním zkouškám. Ani jeden můj návrh nezískal podporu od Ministerstva zdravotnictví a já se ptám proč. Chci tedy vysvětlení, proč ministerstvo tyto kompetence nechce posílit.
Co se týče dotací pro kraje, my chystáme v rámci materiálu pro vládu každoroční zpráva o otevírání trhu, která je usnesením vlády požadována, tento materiál připravit. My neříkáme, jak to mají kraje udělat, ale víme, že některé kraje to právě chtějí dělat způsobem, že budou pořizovat vlaky samy. Zprávy, které někdo zaručeně minulé prázdniny pouštěl do médií, nejsou prostě pravdivé.
Vážená paní ministryně, dne 8. září jsem vás interpeloval ve věci byznys jménem Scio. Je to už více let, kdy jste dělala přijímací pohovor na vysokou školu. Považujete za správné, že ověřování znalostí studentů je z větší části ponecháno na tom, jak se studenti naučí zvládat testy, aniž by se jiným způsobem ověřily jejich skutečné znalosti a schopnosti? Za druhé, že studentům jsou po úspěšném vyřešení úlohy z testu kladeny otázky, v nichž se neoznačuje správný výsledek, ale dále se porovnává hodnota výsledku? Za třetí, délku časového limitu, který mají studenti k dispozici k řešení těch úloh, které dostávají v rámci testu? Za čtvrté, ceny, za které se prodávají jednotlivé testy, přístupy k výsledkům a přístup k vyhodnocení výsledků? Za páté, že zakladatelé firmy po svém odchodu z Ministerstva školství přenesli projekt budovaný za státní peníze do soukromé firmy a následně jim bylo svěřeno testování znalostí studentů v rámci přijímacích řízení na střední a vysoké školy? Za šesté. Prosím rovněž o odpověď, kdo a v jaké výši platí společnosti Scio za služby spojené s přijímacími pohovory.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Horáček.
Chtěl bych se ho zeptat na rostoucí počet zaměstnanců, které zaměstnává stát. Jedná se o masivní nárůst, který významně zatěžuje státní rozpočet. Někdy se to zdůvodňuje tím, že se jedná o nabírání učitelů, policistů nebo vojáků. Ale když se podíváme na nárůst na ministerstvu pana ministra Babiše, kde pracují tedy primárně úředníci, i zde je patrný velký nárůst. S novými nástroji, které pan ministr avizoval, jako je EET, bylo slibováno zjednodušení kontroly. Proč tyto jednodušší kontroly potřebují více úředníků, je moje další otázka. S tím také rostou i platové nároky.
Nyní tedy pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Karamazov.
V tom případě by mě zajímalo několik souvisejících dotazů. Ve vaší tiskové zprávě je uvedeno, že od 1. listopadu budou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, příp. některé spolky. Nicméně já se domnívám, že toto kritérium bude pro některé obce šibeniční, protože vím - a už se na mě občané obraceli v některých lokalitách, kde by skutečně chtěli přispět k životnímu prostředí, ale protože se to netýká fyzických osob a ta obec tu povinnost nemá si požádat, tak prostě na to nedosáhnou. Tak by mě zajímalo, kdo bude kompenzovat nárůst těm obcím. A nejvíc samozřejmě mě u tohohle bude zajímat, jestli ještě ministerstvo nezvažuje nějaká další určující kritéria, myslím tím ta procenta nebo fyzická osoba.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
To je potřeba říct. Nicméně, a nechci tím zatěžovat kolegy, nicméně když už si hrajeme na pravdu, tak řeknu taky něco, o co jste mě žádal. Když už si tedy hrajeme na tu pravdu, pane ministře.
Děkuji.
Ministerstvo kultury jednotlivé odbory a samostatná oddělení nevedlo metodicky, v důsledku toho odbory Ministerstva kultury nepostupovaly jednotně, a to především ve vedení evidence o žadatelích a o dotacích, při poskytování dotací a ve vedení spisové služby. Ministerstvo kultury nemělo v kontrolovaném období o žadatelích a příjemcích dotací ze své rozpočtové kapitoly vlastní jednotnou a ucelenou evidenci. Vytvářelo v kontrolovaném období pro žadatele o poskytnutí dotace nerovné podmínky.
Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. František Adámek se dál hlásí do rozpravy. Poté pan ministr Herman. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.